Proto si myslím, že by tento zákon měl více stavět na tom, jak ta vlastní výuka je provázaná, dát maximální možnou zodpovědnost tomu školiteli. To by mělo vyčlenit z toho všechno to, na co si dneska školenci nejčastěji stěžují - že vlastně nejsou na těch pracovištích vzděláváni. Nesměla by to pro něj být jenom nějaká práce navíc. Ta prostupnost musí také umožňovat to, aby někdo, kdo si vybere klinickou medicínu, v nějaké fázi byl schopen tu klinickou medicínu opustit a dělat medicínu základní, ambulantní. Nechci říkat jednodušší, každá medicína je složitá, ale vyžadující jiné nasazení, jiné vědomosti a jinou časovou zátěž. To jsou všechno věci, o kterých bychom měli hovořit prostě proto, že když vytváříme něco, co je zákon, tak vlastně od toho nebude výjimek. Znovu opakuji, je to poprvé, co se někomu podařilo postavit to číslo na nějaký reálný počet. Jestli ho zkrátíme, nebo rozšíříme o dva nebo jestli z toho něco vyhodíme, není podstatné. Podstatné je to, o čem já hovořím. Tento systém by měl umožňovat prostupnost. A o tu bychom se měli co nejvíc postarat. Já jsem přesvědčen o tom, že vzdělávání nebude dobré, pokud za něj nebude přímo odpovídat někdo na tom pracovišti. Zodpovědnost toho, kdo školí, musí být taková, že mám možnost v nějaké fázi, když mám mimořádně schopného člověka, říct: Ano, ten kmen trvá tak a tak dlouho, vy jste dokázal ty výkony udělat, děláte je kvalitně. Prostě věci načtete, to se můžete naučit za půl roku místo za tři. Neřekne, jsou to tři roky nebo pět let. Kdy rostou vaše vědomosti, vaše manuální zručnosti.
Otevírám obecnou rozpravu, vidím pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru.
Děkuji za slovo. Nedělám to úplně rád, ale já považuji tento návrh zákona za úplně zbytečný. Velmi často kritizuji vládní návrhy zákona, které považuji za zbytečné, a v tomto případě i tento návrh zákona považuji za zcela zbytečný. Jestli říkáme, a my jako pravicová strana říkáme, že to je především věc toho podnikatele, té firmy, toho živnostníka nebo velké společnosti, jakou formu reklamy volí, jaký jazyk pro tu svou reklamu volí, tak si myslím, že se toho máme držet a nemáme to regulovat zákonem. Dá se hlasovat tím, že tam neutrácím své peníze. Takhle jednoduché to prostě je. Já si myslím, že úplně v ničem. Já tomu úplně nerozumím. Samozřejmě ti, kteří nejsou jazykově vybavení, a že jich není málo. Tak já prostě musím dát návrh na zamítnutí ve třetím čtení. Možná budeme v menšině, ale skutečně je to zbytečný návrh zákona, který podle mě do naší legislativy nepatří. Co jiného to je než takhle. Takže když tak aspoň nazývejme věci pravými jmény. Říkáte někteří, že se vám to nelíbí, já to třeba částečně sdílím, ale nemyslím si, že k tomu potřebujeme zákon.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokud cílem tohoto zákona je omezit ruskou reklamu v Karlových Varech, považuji to za výstřel z kanonů na vrabce, který ho ani netrefí.
Já jenom velmi krátce. Nejedná se o žádné plošné řešení, nejedná se o nějakou legislativu, která by měla dopad celostátní.
Teď mám tři přednostní práva. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, já bych jenom rád podotkl, že to v žádném případě není namířeno proti odstranění ruských nápisů v Karlových Varech.
Děkuji, nyní předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté pan předseda klubu TOP 09 František Laudát.
Co budeme dělat s nápisem Fast food, který se velmi často používá a nepřekládá se jako rychlé občerstvení? To není rusky, je to takový anglicismus, není jediný, který se v češtině ujal. Já si myslím, že správný počet vyhlášek města je co nejmenší, a čím menší, tím lepší. Takhle se to jmenovalo. Takhle přesně to bylo. Tohle je taky cesta špatným směrem. Tak jenom - já s tím přirovnáním, co řekl pan poslanec Pilný, v zásadě souhlasím.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Chtěl bych říct jedno jediné: Ani ministerstvo ani zdravotní výbor ani já jako pediatr, nikdy nepadlo jediné slovo o tom, že se budou rušit primární praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří zajišťují tuto léčbu v ambulantních zařízeních. Nikdy to nepadlo a padnout to nemůže, protože bez jejich péče není možné zajistit péči o dětské pacienty v naší republice. To chci, aby to jasně znělo a aby to bylo jako základní kámen. Vyjádřím se jenom lehce k té petici, protože názor každého člověka může být shrnut v petici. A děti nám budou ošetřovat jenom v nemocnicích? I takovéhle názory mi chodily a já jsem je musel opakovaně vysvětlovat. Chtěl bych tady zodpovědně říct, že se jedná opravdu jenom o změnu vzdělávání. Pro mě jako pediatra je jaksi nepřípustná jedna záležitost, abych stejnou diagnózu, kterou léčím v nemocnici nějakým způsobem, tak aby na úrovni v terénu byla léčena zcela jinak. To je pro mě nepřípustné a to je důvod slučování vzdělávání těchto oborů. Je velmi zajímavá jedna věc. Na různých seminářích bylo ukazováno, co všechno v nemocnicích neděláme. Můžu zodpovědně říct, že z toho, co mi bylo ukázáno, jsou to tři věci, nebo dvě vlastně: neočkujeme a neděláme posudky. To je jediné, co neděláme. Takže v zásadě zajišťujeme veškerou činnost, sice z jiného úhlu pohledu, ale stejně tak jako v té praxi. Jestliže mi ale argumentují kolegové z praxe, že radí i maminkám, které jsou po rozvodu, nebo v rodinách, které jsou po rozvodu, tak je to otázka, jestli by to měla platit zdravotní pojišťovna, jestli bych se neměl obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, které by v tomto případě tedy mělo proplácet právní rady nebo rady, které jsou v tomto případě. Já to samozřejmě zlehčuji, ale až takovéhle názory se člověk dozvídá. A je velmi zajímavá jedna věc. To bych chtěl odpovědět na tyto otázky, jak je to vlastně možné. Co se týká jedné věci, kterou řekl pan kolega Kaňkovský ohledně částečných úvazků. Určitě to je dobrá věc. Lékařů je obecně nedostatek. Můžu vám říct, že ze své zase osobní zkušenosti rozumím tomu, co jste četl z těch dopisů, že si tady stěžují konkrétní pisatelé, že nejsou puštěni k atestaci nebo ke vzdělávání. Myslím si, že tohle je věc, ke které se rozhodně nechceme propracovat, a ten návrh z ministerstva s určitými úpravami, na kterých se bude pracovat a ke kterým by mělo sloužit to prodloužení doby, tak se k němu dopracujeme a bude určitě pro naše studenty a pro naše pacienty ten nejpotřebnější.
Jako konzervativec jsem už tam řekl: nerušte, co funguje.
Děkuji. Prosím pana poslance Kaňkovského, po něm pan poslanec Štětina.
Dlouhodobě mluvíme o tom, že naše zdravotnictví je stabilizované. A je potřeba si přiznat, že naši mladí lékaři již mají kde srovnávat. V době, kdy jsem před mnoha lety diskutoval s kolegy, kteří odešli do zahraničí, tak ve valné většině případů se jednalo o lékaře, kteří si nejdříve u nás udělali atestaci, nějakou dobu v našich nemocnicích pracovali a až teprve poté odcházeli jako již vzdělaní lékaři do zahraničí. Dnes je potřeba vidět to, že naši mladí lékaři těsně po promoci jsou jazykově vybavení, mají i potřebné sebevědomí, a proto odcházejí do zahraničí v podstatě bezprostředně po ukončení lékařské fakulty. V rámci přípravy novely tohoto zákona, který dnes projednáváme, tedy zákona 96 , dlouhodobě jednala pracovní skupina při Ministerstvu zdravotnictví a já musím ocenit její práci. Pokud chceme ale být spravedliví, tak musíme uznat, že přes velmi těžkou práci, kterou Ministerstvo zdravotnictví i pracovní skupina v tomto ohledu odvedly, tak nemáme na stole návrh zákona, nad kterým bychom mohli úplně jednoznačně jásat. Už tady o hodně věcech hovořil kolega Leoš Heger i další kolegové, takže já zmíním pouze pár připomínek, které zaznívají z odborné veřejnosti. O tom zde hovořit nechci, to nás čeká ve výborech. Takže k těm pár důvodům, které zatím naše mladé lékaře v návrhu zákona neuspokojily, a je legitimní, abychom o nich hovořili ve výboru. Struktura a počet základních oborů. A tady to není jenom o tom, co si myslí naši mladí lékaři. To je také oblast, kde nikdy asi nedojdeme k úplně happy endu, co se týče délky vzdělávání v jednotlivých oborech. Tady bych zmínil ještě jedno rozporuplné ustanovení, které v návrhu, který je dnes předložen, počítá s tím, že minimálním úvazkem, který musí lékař-frekventant v době postgraduální přípravy mít, je jedna polovina stanovené týdenní pracovní doby. Rozporuplné ustanovení vidím i v tom, že zákon počítá s tím, že každý lékař může být souběžně zařazen pouze v jednom oboru. I tady znám případy, kdy máme velmi ambiciózní mladé lékaře, kteří stíhají přípravu ve dvou, někdy třeba i ve třech oborech.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. To je z mojí strany vše k návrhu změny pořadu. Nyní tedy je možné vystoupit k pořadu schůze. Prosím, máte slovo.
Paní a pánové, všechny vás zdravím. Na levé straně sálu to byli dva lidovci, jenom pro pořádek, kteří tam vyrušovali. Je to bod s velmi nízkým číslem tisku. Přeji všem hezký den.
Další přednostní právo - pan předseda Laudát.
Děkuji za slovo, ctěný pane předsedo.
Další přednostní právo - protože pan předseda klubu Úsvitu je omluven, tak pan poslanec Lank.
Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rád vás zase po nějaké delší době vidím. Je to náš návrh zákona o referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie. Navrhujeme ho zařadit podle dohody za návrhy ostatních stran. Dneska jsme se dočetli, že Evropská komise bude prosazovat zavedení bezvízového styku s Tureckem i přesto, že Turecko neplní dohody, které byly dříve uzavřeny. My dlouhodobě říkáme, že není možné mít bezvízový styk s 75milionovou muslimskou zemí, která spolupracuje s Islámským státem. Mít bezvízový styk s Tureckem je jako mít bezvízový styk s teroristy z Islámského státu. To je naprosto zásadní ohrožení bezpečnosti nejenom Evropské unie, ale i bezpečnosti naší. Druhým bodem, který nám Brusel diktuje, jsou povinné kvóty na přerozdělování imigrantů.
A jestli to projde, tak ne našimi hlasy.
A paní kolegyni Langšádlovou s řádnou přihláškou eviduji.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem tady v žádném případě nechtěl vyvolat přestřelku otevřeným opozičním windows. Já jsem teď v pátek oddával jeden pár v našem královském městě Slaný. On byl původem Maďar, ukrajinské občanství, nevěsta také, a tam prostě musí být oficiální překladatel s kulatým razítkem. Přesně tohle my chceme pro občany České republiky.
Děkuji panu kolegovi Berkovcovi. Další faktická poznámka pan kolega Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Řešíme tady dozorčí rady.
Tam opravdu ze strany města opakovaně byla velká snaha dojít k nějaké dohodě, dojít k nějakému společnému řešení. A já si vůbec nemyslím, že je jedno, jak vypadá veřejný prostor.
Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně paní navrhovatelky. Není zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Ptám se na závěrečná slova.
Děkuji za slovo. Teď vyzkoušíme pravicové názory poslanců hnutí ANO. Má jenom dva články. My navrhujeme jednoduše zrušit jednu komplikovanou, byrokraticky náročnou daň, která nemá žádný velký význam pro státní příjmy. Roste daň ze závislé činnosti zaměstnanců. Takže je to poměrně jednoduchý návrh zákona. Podle našeho názoru to nestojí za to. Pokud chceme aspoň v něčem malém ulevit našim podnikatelům, tak ulevme jim v tomhle. Státní rozpočet si s tím poradí bezproblémově, takže to bude velmi jednoduché opatření. A buďme spravedliví, za posledních deset let, kdy tady vládly různé koalice a různé vlády, už to ani nedopočítám, kolik jich bylo od roku 2006 - jedna, dvě, tři, čtyři, pět, možná šest vlád -, a skoro vždy byly nevyčerpané peníze větší než těch pět miliard.
O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro prodloužení lhůty o 30 dnů na 90 dnů, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro zdravotnictví jako garančnímu a prodloužili jsme lhůtu na 90 dnů. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
Dovolte mi proto, abych v krátkosti uvedl projednávaný návrh novely zákona o léčivech. Předložený návrh sleduje dva hlavní cíle. Prvním z nich je adaptace unijního nařízení o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků. Druhým hlavním motivem navrhovaného zákona pak je zakotvení mechanismu pro omezování tzv. reexportů léčivých přípravků tak, aby byla zajištěna dostupnost léčivých přípravků pro pacienty v České republice. Z uvedeného důvodu lze nezávislost těchto komisí ve vztahu k probíhajícím klinickým hodnocením v jejich působnosti zpochybnit. Dále se návrhem zakotvují pravidla pro fungování této etické komise a její činnost a též další související podmínky pro povolování a realizaci klinických hodnocení na území České republiky. Druhým stěžejním bodem novely zákona o léčivech je, jak jsem již uvedl, úprava možnosti omezení tzv. reexportů léčivých přípravků z České republiky do zahraničí. Smyslem a účelem navrhovaného opatření je, aby z důvodu ekonomického zájmu na straně distributorů léčiv nedocházelo k nedostatku léčivých přípravků pro potřeby pacientů v České republice. V gesci Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zavádí systém sledování a vyhodnocování situace na trhu s léčivými přípravky. V mezidobí od oznámení do rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, nejdéle však po dobu 15 dní, platí pro distributora zákaz zamýšlenou distribuci do zahraničí provést. Je třeba zdůraznit, že zakotvení systému omezení či zákazu tzv. reexportů léčivých přípravků z České republiky do zahraničí není v rozporu s evropským právem a zásadou volného pohybu zboží. Ve smyslu výjimky obsažené v článku 36 Smlouvy o fungování EU se jedná o proporcionální, výjimečné, nikoli plošné opatření, které má sloužit v případech ve vztahu ke konkrétním léčivým přípravkům k ochraně zdraví pacientů tak, aby nedocházelo na území České republiky k nedostatku léčivých přípravků pro poskytování zdravotních služeb. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bych vás rád požádal, abyste návrh zákona podpořili.
Já děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Rostislav Vyzula, aby se ujal slova.
Pan ministr řekl v podstatě to podstatné, co z této novely vyplývá. Hlavním cílem, jak bylo řečeno, je vlastně zajistit adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady v otázce tzv. klinických hodnocení u humánních léčivých přípravků. Co to znamená? Je to jakési v podstatě sjednocení s Evropou, kde se provádějí tyto testy nebo tyto zkoušky, a bylo by nepříjemné, kdyby naši výzkumníci, naši lékaři, neměli možnost takového klinického hodnocení a účastnit se vlastně na tom celoevropském výzkumném poli, poněvadž je to jakási otázka prestiže i toho zdravotnického zařízení i vlastně naší země, že něco tak náročného, jako je klinické hodnocení, dokážeme. A že to dokážeme, to víme velice dobře. Na tom jsou desítky, stovky. Jenom v jednom v ústavu, našem Ústavu onkologickém, kde provádíme něco kolem 50 takovýchto klinických hodnocení, tak máme měsíčně něco kolem 700 pacientů v těchto klinických hodnoceních. Další je otázka reexportu. Tak reexporty, víme dobře, že je to takové populární téma, a jakýkoliv výpadek léku na trhu je okamžitě svalován na reexporty. Není to asi pravděpodobně tak úplně závažná záležitost, protože vzhledem k tomu, že je volný pohyb zboží po Evropě, tak nemůžeme něco takového jako reexporty zakázat.
Teď mě předešel pan poslanec Pilný, takže mohu pouze se připojit pak k tomuto návrhu na zamítnutí v podrobné rozpravě. Tady se používají určitá data. Ono se vždycky většinou vzpomíná to, co se tomu řečníkovi hodí. A v této souvislosti je třeba ještě zmínit, že od 1. ledna 2009 došlo zároveň také ke snížení sazeb nemocenského pojištění. Od 1. ledna 2009 neplatí nemocenské pojištění. Myslím, že to neodpovídá významu té změny, pokud by byla provedena. Nechci polemizovat s těmi údaji, s těmi statistikami. Je také potřeba říci, že klesl i výrazně počet prostonaných kalendářních dnů. To myslím, že je také vada tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.
Zatím poslední v obecné rozpravě.
Takže jenom z toho obsahu už je jasné, že to nemůže být totožné. Co se týká vlivu na státní rozpočet, samozřejmě tady vyplácí zaměstnavatel, takže ten vliv je pouze u státních zaměstnanců. U státních zaměstnanců víme, jak to chodí. U ozbrojených složek mají plnění celý měsíc plné. U poslanců, senátorů atd. - kdo z vás si vyplnil nemocenský lístek? Někteří tady chybí dlouhodobě, takže to je úplně jiná kasta, která nemusí mít nemocenské. Takže se vrátíme jenom k systému, který byl, a možná tedy nějaká koruna. Ale za to zdraví lidí to určitě stojí.
Děkuji panu poslanci Opálkovi. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě.
Je to ve prospěch zaměstnanců. Je jasné, že to jde na úkor zaměstnavatelů, s tím, že ale ty kompenzace už v minulosti byly. Ten zisk vytvářejí skutečně ti zaměstnanci pro toho zaměstnavatele, to je snad jasné. Takže je jasné, že budeme muset rozhodnout ve třetím čtení hlasováním. To si dlouhodobě přejí všichni zaměstnanci a i rozumná část zaměstnavatelů. Přiznám se, že nerozumím nevstřícnému stanovisku vlády, která se tak trochu ohání tu nutnou shodou v tripartitě, tu vlastním, samozřejmě lepším návrhem. Tato situace ale trvá již třetí rok. Tento institut, který je doposud pouze dobrovolný, může být maximálně doplňkem zrušení karenční lhůty. Při projednávání ve výboru pro sociální politiku v říjnu 2015 pro něj sice nehlasovali ani zástupci a zástupkyně hnutí ANO, ale garanční výbor přijetí této novely zákona doporučil. Byl přijat komplexní pozměňovací návrh, který reagoval na všechny relevantní výtky a v tuto chvíli je legislativně naprosto správně.